Jsou to všechno subjekty, které mají jenom poslance a nějakého vůdce.
Já nevidím důvod pro přestávku. Netýká se to těch, kteří říkají stanovisko poslaneckého klubu. Chápu vaši obstrukci, ale jako předsedající snad mám právo, abych se Poslanecké sněmovny zeptal, jestli ten postup akceptuje, nebo neakceptuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vystupuji s přednostním právem. Já si myslím, že to nelze takhle aplikovat. Pak by si každý předsedající mohl svým způsobem legitimizovat svoje jednání. Ten nesouhlas, s tím musí prostě přijít nějaký poslanec, a žádný poslanec s ním nepřišel. Děkuji.
Jestliže jste si požádal o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu, to já musím respektovat.
Pokud vy chcete sdělovat této Sněmovně nějaké svoje názory, ohradit se proti tomu, že někdo vás osobně kritizuje za nějaké řízení schůze, tak tak máte činit tady u tohoto řečniště, ne tam. A máte si povolat někoho, kdo vás na tu chvíli vystřídá. Ale nepředvádějte nám tady to, co tady 10 minut předvádíte.
Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 do 11.04 , tak jak jsme avizovali. Návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Jana Zahradníka. Připraví se kolega Pavel Plzák. Děkuji panu kolegovi Zahradníkovi. Nyní pan poslanec Pavel Plzák, připraví se kolega Čižinský.
A potom jedna technická poznámka pro pana kolegu Čižinského, prostřednictvím pana předsedajícího. Můžete mi říct, jak dlouho se dobíjí baterie o stejné kapacitě v Abú Zabí a v Plané nad Lužnicí? Jaký je rozdíl?
Pane poslanče, vy se... nebo takhle. Prostě tak to je. To znamená, kdo tady hájí tento zákon, ve skutečnosti za několik let, pokud se ten projekt dotáhne do konce, což není vůbec jisté, jak jsem tady říkal data z ostatních jaderných elektráren, tak naběhne atomová daň. A to je také něco, co by mělo být popsáno, proč se jde touto cestou a nejde se cestou například menších reaktorů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se ani vyjadřovat nechtěl, ale pan poslanec Čižinský mě trošku zvedl ze židle, vaším prostřednictvím. Vážený pane poslanče, vaším prostřednictvím, víte o tom, že v globálu veškeré energie, kterým se říká dneska zelené, jsou pouze dotované? Víte, která energie je nejlevnější? Ona, kdyby nebyla zatížena uhlíkovou daní, tak je stále nejlevnější. Víte velice dobře, že máme velmi robustní systém, ale přesto jsme museli stavět transformátory na hranicích s Německem, kde přetoky při přebytku energie z větrných elektráren a ze slunečních elektráren byly schopny shazovat síť. No, spotřebitel to zaplatí! Nikdo jiný to nezaplatí. Firmy to zaplatí. A jakým způsobem budete stabilizovat tu soustavu? Ten nenáviděný Temelín, který stojí u nás v jižních Čechách, zachránil Rakousko při blackoutu. A o čem se tady dneska bavíme?
Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Jakoba, připraví se kolegyně Gajdůšková.
Když jsem mluvil o tom, kolik je celkem zajištěno dávek a jak budou chodit, tak mi dovolte několik dalších čísel. Celkem je zajištěno pro Českou republiku přes 25 milionů dávek pro 14 milionů osob. Na to do České republiky jsou nasmlouvány vakcíny. To znamená, do České republiky v průběhu března přijde více dávek, než přišlo od začátku očkování. I z tohoto důvodu jednoznačně říkám, že v současné době není důvod shánět vakcíny, které třeba nejsou registrované, z důvodu toho, že bychom měli málo vakcín. Vakcíny, které teď začnou chodit do České republiky, budou chodit v dávkách, o kterých mluvím. Pokud se týká dalšího schvalování, Johnson & Johnson - schválení EMA v průběhu března. Je ale potřeba si uvědomit, že tato firma má své závazky vůči Spojeným státům a do Evropské unie začne dodávat na přelomu března a dubna. CureVac nyní prochází schválením EMA - očekávání dodávek je od 1. června. Novavax prochází schválením EMA - očekávané dodávky v létě. Ty stovky tisíc nabíhají velmi rychle. Očkování bude probíhat v očkovacích místech na rozdíl od těch seniorů, kteří budou moci být očkováni jak v očkovacích místech, tak u svých praktiků. Očkování pedagogů probíhá na základě kódu, specifického unikátního kódu, který byl rozeslán Ministerstvem školství, vedením všech těchto zařízení a prioritizace je v gesci jednotlivých ředitelů. Ministerstvem bylo doporučeno, aby se primárně očkovali lidé nebo pedagogové a nepedagogové nad 55 let, a zejména ta zařízení, která se v budoucnu budou otevírat jako první, a následně ti další. Praktičtí lékaři - a všichni to ví, a jestli to neví, tak se mohou obrátit buď na svoji společnost, anebo na Ministerstvo zdravotnictví - mají očkovat primárně ty, kteří se nechtěli nebo nemohli očkovat v očkovacích místech, to znamená seniory nad 80 nebo nad 70 let, a ve svých ordinacích indikovat, respektive z nich vyspecifikovat, chronicky nemocné pacienty dle stanovených prioritních diagnóz, kteří mohou být i mladší než 70 let, ale jejich riziko je tak vysoké, že je srovnatelné s rizikem člověka nad 70 let. Vakcíny jim budou dodávány ve spolupráci s krajským koordinátorem. Upozorňuji na to, že zatím mají praktičtí lékaři v tomto systému jasně definovanou roli a nebude měněna. V současné době například, a to bych chtěl požádat i všechny spoluobčany, není žádoucí, aby spoluobčané žádali své praktické lékaře, aby zrušili očkování, které třeba ten senior má v očkovacím místě, a chtěli, aby ho naočkoval ve své ambulanci. Takže praktičtí lékaři v současné době zejména identifikují ty lidi, a budu se opakovat, kteří z nějakého důvodu nemají rezervovaný termín, protože nemohli nebo nechtěli do očkovacího místa, tak aby jim bylo očkování umožněno skrze praktické lékaře. Dále uvažujeme o věkové skupině 65 se zohledněním komorbidit, což je plánováno na začátek dubna. Následně po dubnu, kdy se do České republiky budou dostávat miliony vakcín, bude možnost, aby praktičtí lékaři očkovali i mimo očkovací centra, nezávisle na centrálním registračním systému, a vakcíny jim budou distribuovány ty, které tak mohou být distribuovány přímo do jejich praxí. Rozdělení mezi kraje a distribuce vakcín: chci říct jednoznačně, nic neleží na nějakých vládních nebo ministerských skladech. To je dezinformace. Pro vakcínu Pfizer je k dispozici 31 distribučních očkovacích míst, z nichž je vydáváno a poskytováno na jednotlivá očkovací místa. Plánuje se výběr distributora tak, aby se mohly vakcíny výhledově rozvážet i jinam, než je rozváží sám Pfizer. Moderna - distributor Avenier vysoutěžen 21. 1. - 200 poskytovatelů zdravotních služeb, nyní je nahlášeno do toho systému 103 zájemců. To právě počítá i s jednotlivými praxemi praktických lékařů. Jeden z dotazů, který zde proběhl během včerejška, se týkal i bezpečnosti vakcíny. Každý z nás si někdy vezme třeba acylpyrin. Paradoxně když si vezmete acylpirin, nalepí se vám na žaludeční sliznici, může dojít ke vzniku žaludečního vředu a teoreticky z něho můžete vykrvácet. Řada léků, které každý den užíváme, aniž bychom si to uvědomili, mají daleko vyšší riziko nežádoucích účinků. Říkám to tady s vědomím váhy tohoto slova a se svou téměř 30letou praxí lékaře. Jinými slovy, jestliže jste byla léčena pro koronavirus, ale v průběhu této léčby byla třeba aplikována dávka a člověk následně na to onemocnění zemřel - což není v souvislosti s tou vakcínou, ale v souvislosti s tím koronavirem - tak je to počítáno do této statistiky. Takže stejně tak jako u ostatních hlášení, i v těchto případech se jedná jenom o vztah k očkování, kdy časová souvislost rozhodně nemusí znamenat příčinnost souvislou. Takže snad jsem vysvětlil, snad jsem odpověděl na vaše otázky. A jak to čas dovolí, tak snad odpovím i na další.
Já vám také děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve, abych vám poděkoval, že jste svým hlasováním rozhodli o vzniku tohoto bodu a jeho zařazení na dnešní schůzi. Takže já se ujmu své role zpravodaje a budu sledovat tu rozpravu.

Ptáme se proto, protože ve velké míře se nám - nebo nejen nám, ale především veřejnosti - nedostávají.

Zároveň se však očkují v dalších zemích i jiné vakcíny, které sice neprošly schválením EMA, ale příslušné státy je podrobily posouzením a dostaly schválení daných zemí.
Tedy vůbec nechápu, proč Česká národní banka takto výrazné pravomoci žádá a proč tak výrazně chce zasahovat do hypotečního trhu, když hypoteční trh v České republice je zdravý. Čili Česká národní banka chce těmi regulacemi hasit to, co sama způsobuje poměrně uvolněnou měnovou politikou, kterou realizovala v posledních letech. Dámy a pánové, z obou těchto důvodů nepovažuji za vhodné novelu zákona o České národní bance schválit. Nenechte si namluvit, že jde o nějakou technicistní normu, která nic dramatického nepřinese. Není tomu tak. Je to jeden z vůbec nejdůležitějších, nejvážnějších zásahů do hospodářské politiky, který v rámci tohoto volebního období budeme projednávat. A to, že tady paní ministryně financí ani pan guvernér neřekli na úvod ani slovo, považuji za ostudu, za nepřípustné a prosím, aby to napravili.
Dobrý den. Mám tady tři faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl svou faktickou poznámkou doplnit a zareagovat na svého kolegu Jana Skopečka. A co dělá zástupce vlády, která to předkládá? Já bych poprosil paní ministryni, aby vystoupila a shrnula ty důvody, proč je nutné tento zákon dnes přijmout.
Děkuji. Proto je tam vždycky ta výzva k vystoupení.
Novela zákona o ČNB je opravdu razantní, dramatické navýšení pravomocí České národní banky.
Je pravda, že se to zvykově ustálilo, že někdo vystupuje na úvod, s čímž já nesouhlasím, ale to je asi všechno, co s tím můžu dělat. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Martínek.
Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme zákon, který do velké míry rozšiřuje pravomoci České národní banky, a to v několika oblastech. Za prvé zákon rozšiřuje pravomoci České národní banky stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů hypoték. ČNB se zmocňuje k vydávání opatření upravující způsob a pravidla těchto úvěrových ukazatelů. ČNB uvádí, že v lednu 2019 bylo možné stanovovat zákonem úvěrové ukazatele ve 20 z 31 zkoumaných evropských zemí. Všechny tři úvěrové ukazatele jsou zákonem stanoveny pouze na Slovensku. LTV je stanoveno zákonem v 16 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. DTI je stanoveno ve 3 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. DSTI je stanoveno v 7 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. I z této statistiky České národní banky je patrné, že ve většině zemí, kde je možnost zákonné nařízení úvěrových ukazatelů, se využívá především LTV.
Udržovala tím politiku České republiky jako levné montovny. Takže máme tedy jistotu, že v jakémkoliv okamžiku bude výkon těchto pravomocí v pořádku a nezpůsobí další jiné problémy? Dnes je to opravdu předčasné. Druhá oblast, o které chci mluvit, ta je mediálně zajímavější, protože se může reálně dotknout skoro každého z našich občanů, a to jsou nové kompetence v oblasti úvěrů na bydlení, a to právě stanovením závazných úvěrových ukazatelů hypoték. Vláda společně s centrální bankou nám navrhuje v tisku souběh až tří ukazatelů, což je i v rámci Evropské unie velmi raritní. Opakovaně vidím z veřejných vystoupení, že vždycky někdo vystoupí a upozorňuje na riziko výrazného propadu cen bytů a domů. Protože problém v bytové politice je zejména na straně nabídky, protože ta je nedostatečná. To je důvodem vysokých cen bytů. Ano, v minulém roce se můžeme bavit, že tomu pomohlo moratorium. Ale zatím se ukazuje, že nějaký výrazný propad nenastává, a já doufám, že ani nenastane.
Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Tomáš Martínek, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Víte, pro mě novela zákona o České národní bance je skutečně zákonem tohoto volebního období. Ten, kdo tu dnes obstruuje, není opozice, která věcně diskutuje, ale paní ministryně, která neřekla na relevantní dotazy ani jedno jediné slovo.
Nyní pan poslanec Tomáš Martínek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Pokud ne, tak jakou mají garanci občané, že o nich bude informováno.
Prosím, máte slovo.
Ještě bych měl jeden dotaz, tentokrát na pana guvernéra. My jsme před projednáváním tohoto zákona hlasovali v Poslanecké sněmovně o tom, aby mohl být přítomen na projednávání tohoto bodu. Považuji to za slušnost, udělám to kdykoliv jindy, považuji to za normální. Ale chci se pana guvernéra zeptat, proč vůbec měl ambici o to, požádat tady s námi být, když na žádný dotaz zatím neodpověděl.
Připraví se pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Respektuji toto vaše rozhodnutí. Pan předseda Bartošek s přednostním právem.
Děkuji. V případě, že skutečně pojedete strategii, že jste rozhodnuti mlčet a doufat, že nějakým způsobem se to uplácá až do konce a pak se bude hlasovat, tak v případě nekomunikace z vaší strany pouze avizuji, že jako opozice na to budeme muset reagovat, protože nekomunikaci nepovažujeme za řešení ani za způsob, jak se vypořádat s položenými otázkami.
No, já vlastně mám štěstí, že hovořím po kolegovi Bartoškovi. Ano, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, čili když tady máme klasickou parlamentní obstrukci, ale klasickou parlamentní obstrukci, tak se nedivte, že ti, kteří mají odpovídat, budou odpovídat v závěrečném slově. Možná že je to mojí profesí, ale vždycky je to tak, že i u soudu má někdo závěrečné slovo a pak přijde rozhodnutí. A u nás je diskuze, pak závěrečné slovo a pak hlasování. Prosím, přiznejte se k tomu, že ho nechcete a že nemáte sílu ho zablokovat, jenom parlamentní obstrukcí. Neříkejte tady, že to nebo ono nebylo. My jsme téměř u čísla 1200, a vy říkáte, že na to bylo málo času a málo diskuze? Vždyť je to lež! Normální lež!
Já si dovolím reagovat na kolegu Filipa, který tady hovoří o tom, že klademe stále dokola stejné otázky, nicméně prostě nemá pravdu. Máme prostě zákon, který platí, který významně rozšířil pravomoci ČNB, a nás zajímá, jakým způsobem Česká národní banka ty nové pravomoci využívá, a na rozdíl od vás my tady všichni nemáme přednostní právo. Takže pokud nám pan guvernér a paní ministryně odpovědí v závěrečném slovu, tak to není žádná diskuze. Protože diskuze je, když můžete reagovat na toho předřečníka. Ale ve chvíli, kdy reagovat nemůžete, tak se přece nedá o nějaké diskuzi hovořit.
Připraví se kolega Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji ještě jednou. Dobrý den všem.
Jste přihlášen, máte slovo.
Jak jsem řekl, každá krize bohužel vede k tomu, že je zde permanentní snaha o zvýšení kompetencí státních institucí, a Česká národní banka chtěla tuto svoji moc a vliv rozšířit i před krizí. Teď se ta krize hodí pro nějaké argumenty, protože vždy je argumentováno tím, že je to pro dobro společnosti, ale v realitě se využívání pravomocí liší mnohdy od představ a líbivých proklamací. N rozdíl od vlády, která je pod kontrolou Parlamentu, je centrální banka nezávislá, a kontrola je tedy ze strany veřejnosti velmi omezená, respektive neexistuje případně dovolání se proti jejímu rozhodnutí.
Prosím, máte slovo.
A můžeme se bavit o tom, jak tedy dále.
Než dám slovo panu předsedovi Filipovi, jenom dvě informace.
Chápu, že někteří, i když jim je odpovězeno, ještě nemusí vnímat obsah slov, kterým jim odpovězeno bylo, ale nemyslím si, že se musíme ztrapňovat před celým národem tím, že neustále jako kolovrátek povídáme jedno a to samé.
Zazněl návrh, který mohu chápat jako procedurální. Pan poslanec Marek Benda s poznámkou k tomuto hlasování. Prosím. Ano, je to tak, je organizační výbor, pět minut po skončení dopolední schůze. Pan předseda Válek, také k tomuto návrhu.
Já tomu naprosto rozumím. Jenom upozorňuji, že v té době má být zdravotní výbor.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní je na řadě faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, poté faktická poznámka pana předsedy Válka a potom faktické poznámky pánů poslanců Munzara a Skopečka, v tomto pořadí.
Z tohoto důvodu já ten parametr považuji za rozumný a jako Piráti jsme připraveni ho podpořit. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ono tady z tohoto je vidět, a to je, prostřednictvím pana předsedajícího, moje odpověď na technickou poznámku pana poslance Filipa, jak problematické je to téma. A pokud na ně nezískáváme odpovědi, tak samozřejmě pak je v tom zmatek.
No to prostě není možné. Tak prosím vás neříkejte tady, že ty otázky nám byly odpovězeny.
Úvěrové ukazatele založené na příjmu žadatelů nemusí být objektivním měřítkem. Není vhodné brát aktuální příjem jako bernou minci pro mnoho dalších let trvání hypotečního úvěru. Banky by mohly mít problém určit splnění těchto úvěrových ukazatelů například u zaměstnanců pracujících na dobu určitou, živnostníků využívajících výdajové paušály nebo paušální daň nebo osob s příjmy, které banka nemusí akceptovat, například stipendia a podobně. Navíc brát aktuální příjem jako bernou minci pro stanovování bonity klienta v příštích letech je oproti LTV podobně věštění z křišťálové koule a způsob ověření schopnosti splácet by měl být na komerční bance. České banky v mnoha případech prokazují schopnost dostatečně odhadnout bonitu klienta na základě vlastních testů. Pro ochranu spotřebitelů s ohledem na možné budoucí nabídky zahraničních subjektů, kvůli kterým hlavně ČNB chce údajně tuto zákonnou pravomoc, je dostatečné z našeho pohledu LTV. Pokud o úvěr žádá více osob, typicky páry, musí požadavek na věkové kritérium pro aplikaci této výjimky splňovat všichni žadatelé. Jsem sice rád, že rozpočtový výbor již přijal za svůj můj pozměňovací návrh s úpravou, která danou podmínku pro splnění pouze jedním z žadatelů upravuje tak, že se vztahuje na manžele či registrované partnery, na druhou stranu mám za to, že není nutné danou podmínku takto zužovat. V rámci plánu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně Státního fondu podpory investic, které chce zatraktivnit státní půjčky pro mladé, kteří potřebují financovat bydlení, se však zvyšuje tato věková hranice pro přiznání nižších kritérií. Schvaluje se zvýšení věkového limitu z 36 na 40 let. Cituji z tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj: "Naším cílem je, aby nový program mohlo využít co nejvíce rodin, které problematika vlastního bydlení trápí. Proto přicházíme v rámci tohoto programu s výrazným uvolňováním požadavků. Věková hranice žadatelů se posouvá na 40 let, nově je také možné si z programu pořídit i družstevní podíl a dochází ke zvýšení limitu úvěru. Dnešní Státní fond podpory investic nabízí úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let. Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let, nebo osoba do 40 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatel v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí.